Dámy a pánové, před zhruba 30 lety, to mně bylo zhruba 25, jsem měl všechny důvody domnívat se, že dožiji svůj život v koncentráku tak jako moji rodiče. A nevěřil jsem, že bych někdy mohl být občanem státu, který je plnoprávným členem Evropské unie. Ale ještě méně by pro mě bylo uvěřitelné si představit, že po těch 30 letech mi na půdě Poslanecké sněmovny bude říkat komunista, že on ví, co ta Evropská unie vyžaduje.
Tady zaznělo, že Ukrajina není ve stavu, ve kterém je možné zahajovat asociační dohodu. Já jsem na začátku řekl, že se nejedná o členství a že si Evropa je naprosto vědoma toho, v jakém stavu se Ukrajina nachází. Z hlediska kvality zákonů, z hlediska dodržování principu demokratického režimu, z hlediska problémů, které jsou s korupcí a podobně. Takže tady nejsou žádné iluze. Ale smysl té asociační dohody je, aby Ukrajina právě v těchto oblastech, ve kterých nikdo nepopírá, že ten stav není dobrý, aby se ta situace začala zlepšovat. Tady bylo řečeno, že Ukrajina je polofašistický režim, a to si myslím, že je třeba jasně odmítnout. Skutečně strany, které si dovolily takto extremisticky vystupovat, byly poraženy. To se dá prostě doložit.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik a budeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji za slovo. Ještě jednou hezký dobrý večer. A zajisté budete se mnou souhlasit, že nejhorší, čeho bychom se kdykoliv mohli dopustit, je používání dvojího metru.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi za dodržení času. Nyní v rozpravě pan předseda Fiala s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Já tady s potěšením poslouchám slova pana ministra zahraničí Zaorálka, jak hájí asociační dohodu. A samozřejmě ono to vypadá, že jediní, kdo tomu brání, tak je Komunistická strana Čech a Moravy. Ale bohužel, to že jsme dnes tady, a to, že tak dlouho projednáváme asociační dohodu, je i výsledkem politiky vládní koalice. Vláda si v červenci schválila novou strategii zahraniční politiky. Je zajímavé, že o Ukrajině a jejím strategickém významu pro Českou republiku se v ní mnoho nedočteme. Nicméně to jediné, co vládní strategie zmiňuje explicitně ve vztahu k Ukrajině, je právě podpora asociačních dohod a komplexních dohod o volném obchodu. Smlouva ale zbytečně leží v českém parlamentu i navzdory tomu, že Ukrajina je dlouholetou cílovou zemí české transformační politiky, navzdory tomu, že Východní partnerství je dlouholetou prioritou české diplomacie. Diplomacie, kterou dnes vede Česká strana sociálně demokratická. Jsme v takovém společenství tradičních proponentů ruského vlivu v Evropě, jako je Řecko nebo Kypr. Smlouva samozřejmě může dlouhodobě přispět i ke zvýšení strategické hodnoty Ukrajiny, která byla zpochybněna dohodou západoevropských konsorcií s Gazpromem na zvýšení kapacity plynovodu Nord Stream.
Jejich účelem je zabezpečení efektivního fungování Světové organizace cestovního ruchu a rozšíření jazykové diverzity organizace. Změny se týkají názvu organizace, která se stala v roce 2003 specializovanou organizací OSN, úpravy členství a v kompetencích přidružených členů účasti přidružených členů na zasedáních Valného shromáždění a Výkonné rady, zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků organizace a sestavování rozpočtu organizace v jednotné měně euro. Jedná se o materiál nelegislativní povahy.
Já vám děkuji, paní ministryně. I tuto změnu si odhlasujeme. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje u tohoto tisku. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas.
Všem vám přeji, vážené dámy, vážení pánové, příjemné dopoledne. Děkuji vám za pozornost.
V tom případě končím rozpravu a táži se, zda paní ministryně nebo paní zpravodajka si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání a tím je Tento sněmovní tisk jsme přerušili dne 16. června na 29. schůzi Poslanecké sněmovny po obecné rozpravě a závěrečných slovech předkladatele.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, předmětem dnešního jednání je vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní.
Děkuji. A nyní se táži pana zpravodaje garančního výboru, zda má zájem o závěrečné slovo. Zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Kovářová? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, úplně přesně nevím, zda zde zaznělo usnesení z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nicméně zopakuji podstatu tohoto usnesení. Pozměňovací návrh byl podpořen výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Čili já nechci tady říkat, že budu hlasovat proti nebo ať jsme všichni proti.
Dobře, pane poslanče, jenom abych to tady měla zaznamenáno správně - navrhujete tedy hlasovat bez návrhu na pana poslance Šarapatku. Takže o tomto návrhu budeme potom hlasovat. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Příští týden bude zasedat tři dny. Bylo by dobře, kdyby v zájmu věci tam byli poslanci, kteří tam chodí a pracují.
Pane předsedo hospodářského výboru -
Mým prostřednictvím, poprosím.
Já jsem ležel v té době v nemocnici a vy to víte.
Prosím, vaše dvě minuty. Poprosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Já snad abych zmírnil emoce a řekl také něco pozitivního, tak dovolte, abych vysoce ocenil přístup předsedy hospodářského výboru pana Ivana Pilného, který se opravdu chová nestranicky. Když včera organizační výbor projednával doplnění účasti pana poslance Kolovratníka na cestu do Francie, tak ač přítomen, neřekl na jeho podporu ani slovo. Cesta pana poslance Kolovratníka také nebyla schválena.
Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Černoch, poté pan poslanec Holík a poté pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, máme prvního přeběhlíka. Gratuluji, ulovili jste prvního přeběhlíka. Takhle jednoduché to je. Obávám se, že to není naposledy. Není co projednávat. Váš klub se rozhodl a nominoval pana poslance Šarapatku. Není nezařazení. Není. Nevím, co pan poslanec Kolovratník přepočítává, teď nevím, komu to napočetl. Tak máte 50 nebo 48 nebo teď nevím přesně. Přepočtěte to znova, máte o poslance víc. Tak se nestyďte a přiznejte se.
Prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, a to je právě ten problém, na který upozornil pan poslanec Urban. Strana ANO má nárok na šest členů výboru. Ten případně sedmý za Úsvit by připadl podle toho přepočtu ČSSD. Poté bych se chtěl zeptat, jestli těm, kteří prozatím nejsou v žádném výboru, bylo ze strany volebního výboru nabídnuto členství, protože mají právo být členy některého výboru a to předpokládá ten volební řád. Takže tuto situaci bych před hlasováním chtěl vyjasnit.
Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Kolovratníka. Připraví se pan poslanec Šarapatka. Prosím, pane poslanče.
Ono to má dva rozměry. Ale já teď budu chvíli citovat z jednacího řádu.
Navíc obce ve většině svých výdajů vystupují jako koneční spotřebitelé, kteří DPH skutečně platí, proto se zvýšení sazby promítlo rovněž na straně výdajů. Navíc, a to je dobrá zpráva pro nás pro všechny, odhady růstu české ekonomiky jsou vyšší v této chvíli, než byly na začátku roku 2015 nebo v okamžiku, kdy se připravoval rozpočet na letošní rok, a ten zvýšený odhad růstu platí i pro následující roky. Takže jsme přesvědčeni, že to je věc, kterou si státní rozpočet může dovolit. Pan ministr ovšem říkal, že v tom okamžiku jsou to ony, kdo nepotřebují přidat.
Zajímavou informaci jsme se dozvěděli z důvodové zprávy, která říká, že vláda stanoví k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní stanovisko. Důvodem je, že finanční situace obcí je velmi dobrá. Tak to mně trošku hlava nebere. Proč asi? Obce se dlouhodobě připravují na čerpání finančních prostředků z Evropské unie a k tomu potřebují mít finanční prostředky na dofinancování. To je ten důvod, proč dlouhodobě plánují a mají na začátku tohoto programového období finanční prostředky připraveny.
Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Děkuji, velice krátce ohledně daňových příjmů veřejných rozpočtů. To jsou fakta, to jsou čísla, to se dá ověřit.
Děkuji, pane ministře, a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Farský.
To je legitimní, tomu já rozumím. Tak skončíme třeba ve čtyři, v pět a v devět začneme EET? To budeme plni sil, co? Zase priorita. Vlastně ne, něco jiného. Teď jím začínáme, že jo. Rozumím jednání po 21., rozumím. Po 19. se hlasovat nemusí, to asi víte, protože to není zákon, ale smlouva. Takže do 21 se dá jednat i bez hlasování. Nedají se poslouchat kolegové, co vlastně říkají nebo neříkají.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím o vaši námitku. Anuluji tedy hlasování a odhlasujeme to znovu. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím. Počet se ustálil. Hlasování končím. Nyní poprosím k mikrofonu pana ministra financí s jeho faktickou poznámkou.
Jenom velice rychle. Pro pana Bendla. A pan kolega Stanjura kritizuje ten rozpočet.
Poprosím kolegy, aby nepokřikovali ze svých lavic, jinak tady nebudeme slyšet už vůbec nic.
Takže to je priorita.
Děkuji, pane ministře. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Bendl.
Oproti loňskému roku propad 4 miliony na výběru nebo na příjmu DPH. Jistě rozumí slovu peněžní toky. A v letošním roce kvůli vám, kvůli vaší neschopnosti, pane ministře Babiši, omezujeme dotace do sportu, do kultury a do sociální oblasti.
Znovu vyzvu sněmovnu, aby se ztišila, protože ten hluk je opravdu nesnesitelný.
Na místní komunikace, přestože nám ministryně pro místní rozvoj na výjezdním zasedání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Senátu i Poslanecké sněmovny slibovala, že na to budou evropské peníze myslet, tak nemyslí. Jedna z největších bolestí jsou právě místní komunikace. A tohle může být jedna z cest, jak podpořit obce, aby své silnice, své komunikace, mohly začít opravovat.
Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. Není zájem. Já, pane poslanče, vím o vašem doprovodném usnesení a vyzvu vás, jakmile schválíme usnesení, nebo neschválíme případně to původní. Pardon, omlouvám se. Budeme tedy hlasovat nejprve o doprovodném usnesení. Prosím pana kolegu Foldynu, jestli chce znovu přečíst to usnesení. Není nutno. Pan předseda Kováčik. Prosím.
Pane předsedající, paní a pánové. Dokud není přijato, nelze hlasovat k usnesení, které je nazváno jako doprovodné. Pokud pan kolega Foldyna to nazval jinak, pak má právo, aby bylo hlasováno předtím podle mého názoru.
Děkuji, pane předsedající. Je to prohlášení Poslanecké sněmovny k asociační dohodě s Ukrajinou.
Nejprve chci požádat o to, abyste nás odhlásil, než začneme hlasovat. Nic takového není možné. Takže buď si pan poslanec Foldyna z toho vytvoří návrh doprovodného usnesení a bude se hlasovat po hlasování o té dohodě o přidružení, nebo si může některý den ráno navrhnout zařazení nového bodu, my to budeme vetovat a je to vyřízeno.
Pokud pan kolega Foldyna proti mému postupu chce vznést námitku, tak samozřejmě může. Je tady žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlašuji. Já zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Nyní se tedy budeme zabývat doprovodným usnesením, tak jak jej navrhl pan poslanec Foldyna. Já zahajuji hlasování o doprovodném usnesení. Kdo je proti?
Děkuji za slovo.
Dámy a pánové, Ukrajina je krásná země, mnoho Ukrajinců také osobně znám a jsou i mými přáteli. Ukrajina je ale také jedním z největších evropských států, a tedy logicky i velkým a nenasyceným trhem, který může a také chce získat Evropská unie pro ekonomiky svých zemí. Úsilí je to pozoruhodné, nikoliv však podle mého názoru v tuto chvíli zcela vhodné a aktuální. V tomto ohledu se zcela neztotožňuji s panem ministrem Zaorálkem. O ten pravý okamžik. A možná i proto Evropa, zastupovaná a hájená především Evropskou unií, se nyní snaží definitivně zbavit strachu z velmocenského postavení Ruska. Proč ale nyní zdůrazňuji to slovo "přirozeného"? Zmíněné rozkladné aktivity by však mohlo brzy následovat vojenské napadení samotné Ruské federace, a to třeba i jaderným způsobem, jak máme tu čest občas také od některých našich militantů slýchávat. A na to buďme prosím opatrní. Tomuto možná úmyslně nadsazenému katastrofickému scénáři věřit ale zcela jistě lze, neboť náš transatlantický vzor a spojenec v jedné osobě prokázal v posledních desetiletích, že se na této planetě cítí neomezeným pánem. Vždyť přece i velice frekventovaný problém dnešních měsíců, týdnů a dní - migrace - je také jedním z důsledků aplikace novodobé velkopanské politiky na naší planetě. Americké jednotky, které se jí zúčastnily, vjely zakrátko poté na naše území. V únoru byla podobná motorizovaná vojenská jednotka zase nasazena na podporu Estonska ve městě Narva. V takto nastaveném klimatu lze potom velice snadno přehlédnout, že současná politická reprezentace Ukrajiny vede svoji zemi nejen k hospodářskému úpadku, ale bohužel ji orientuje a přibližuje stále blíže k mnohem bolestivější občanské konfrontaci, než tam vidíme v současných dnech. Stovky našich krajanů, kteří se v posledních dnech chtějí vrátit z Ukrajiny, mé přesvědčení ještě potvrzují. Na samotný závěr mého příspěvku mi dovolte ještě jeden čistě osobní vzkaz, a to politické reprezentaci Ukrajiny, který zní: Prozatím bohužel ode mě nikoliv, ale věřím, že na deficitu demokracie při vedení vaší krásné země určitě ještě zapracujete. Potom rád zvednu kdykoliv pro vaši zemi v běžícím procesu evropské integrace ruku.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Je to to samé, jako kdybych řekl, že jdu na Václavák. A myslím si, že když řekneme, že jdeme na Václavák, tak žádný Pražan, ba ani žádný Čech, ba ani žádný Moravan či Slezan nemůže být pohoršen. Zrovna tak jako v Brně jdu na Zelňák. To přece není žádná urážka. Ten člověk, který tady před chvílí mluvil, nebyl ve formě.
Máte slovo, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, důležité dohody si zasluhují náležitou pozornost a také patřičnou diskusi. Je dobře, že se na tuto dohodu díváme úhlem historie, dřívějších i současných politických situací a přes nejrůznější další roviny. Chtěl bych zde jasně říci, že KDU-ČSL je pro ratifikaci asociační dohody s Ukrajinou. Naši zástupci ji podpořili na jednání výboru pro evropské záležitosti i v zahraničním výboru, kde byla projednávána. A stabilní Ukrajina je také v zájmu České republiky. Dohoda zahrnující jak politické přidružení, tak vytvoření zóny volného obchodu otevírá také nové možnosti pro politický dialog.